To znamená, vy nás tady přesvědčujete o něčem, co nefunguje, co vidíme konkrétně v Chorvatsku, že to nefunguje, a když se opřete o prováděcí studii, kterou jste si nechali zpracovat, tak my zjišťujeme, že v té studii neuměli ani sečítat na úrovni třetí třídy základní školy. A vám to nikomu nevadí! Ale to je dobře, pan ministr to myslí dobře!
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Laudát, připraví se pan poslanec Petr Bendl. V tom případě požádám pana poslance Petra Bendla a připraví se pan poslanec Jan Volný s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl faktickou poznámku na margo kolegy Jandáka, který tady není, váženého kolegy Jandáka. Á, tamhle v koutku se krčí zřejmě už po vykouřené cigaretě. Protože o tuhle vládu nejde. My řadu věcí, na kterých se tady dneska usnesete, do budoucna zrušíme nebo změníme, ale něco budou nevratné změny.
Když narazíte na hrubky, když narazíte na prosté součtové chyby, pochopíte, že pan ministr tento materiál schovával celý rok. A když o něj žádali jednotliví aktivisté, tak jim ho odmítal předložit. Na poslední chvíli je zveřejněný. A vidíme, na jakých základech je rozhodováno o budoucnosti 600 tisíc podnikatelů v České republice. A stvrdili jste ji už několika hlasováními předložených zákonů. Nehospodaříme! Dokonce z toho byly vyňaty i některé společnosti. Přeci nebudeme obtěžovat společnosti tím, že jim budeme říkat, že budou povinny říkat občanům, jak hospodaří s jejich daněmi. Ale to samé dneska chcete po živnostnících. Další příklad je aktuálně projednávaný zákon - zákon o veřejných zakázkách. Nižší částky - o nich se nedozvíte. Takže po občanovi chceme, aby nám doložil hospodaření s každou svou korunou, ale to, co odvede na daních, už má zůstat zahaleno tajemstvím? Proto si myslím, že dokud stát pravidla, která chce po ostatních, neuplatňuje sám na sebe, nemá právo vůbec ta pravidla vyžadovat. Co se týká samotné elektronické evidence tržeb, jdeme s kanonem na vrabce. Předpokládáte, že tam, kde se dneska nedává papír s odůvodněním "budete to mít levnější", že někdo ty papíry začne dávat? Vy můžete za to, že nejsou peníze na zdravotnictví. Vy můžete za to, že tady nejsou peníze na důchody. Ale je to jen vypuštěná mlha. A to je obrovská škoda. Bavíme se tady tak dlouho o zachycení 5 % a vůbec neřešíme 95 % úniků. A k tomu prostá čísla. Vezměte si jen takový podnik Synthesia. Víte, kolik zaplatil na daních? Nula korun. Můžete si říct, že to je jenom jeden z podniků pana ministra financí, že to je jenom část Agrofertu a že snad Agrofert hospodaří přeci jinak. Když sečtete všechny daně, které zaplatí Agrofert, daně z příjmu, které odvede Agrofert, tak dotace jsou vyšší částka než zaplacené daně. Agrofert zaplatí méně na daních, než přijímá na dotacích od daňových poplatníků. Jinak to není. Jinak ty peníze tam netečou. Neucpávají se díry státního rozpočtu, kterými utíkají miliardy. Nastavují se různá pravidla pro různé podnikatele. A místo aby se chytaly miliardové úniky, které jsem tady uvedl, tak naháníme po korunách na prodaných lízátkách, na korunách na jednotlivých tržnicích naháníme rozpočet. Je to ten cíl? Je cíl to, aby v tomto státě nepodnikali lidé svobodně, aby nebyli nezávislí na státu?
S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Laudát.
Dávám procedurální návrh, aby byla schůze přerušena do příchodu předkladatele. Není pravdou, že odpovídá věcně na otázky, které tady padaly v minulém období. Odpovídal na otázky, které se mu hodí. Selektivně. Podle toho, co tady předvádí se smlouvami a hrubě napadá kolegu Koníčka, tak je jasné, že zákony jsou pro něj přítěží, pravidla, že hospodaří nikoliv s agrofertím majetkem, ale se státním majetkem, s majetkem daňových poplatníků, nikoli se svým, tak to pro něj je nic. To je brzda jeho schopností.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Oba procedurální návrhy byly přijaty.
Jsou to moji voliči a ti mně dali důvěru a za ty já tady mluvím. Ale vaše logika je podivná. To je úplně logické. Oni vám nevěří. Nám věří.
Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera.
Ale byl bych rád, kdybychom si všichni pamatovali, co se zde dnes stalo.
Pak přišla ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod bych se chtěl ještě vrátit ke včerejším písemným interpelacím, když při nich pan ministr prohlásil, že na EET není uzavřena žádná smlouva, pak se opravil a upřesnil, že mínil žádná externí smlouva. Nevím, zda je vhodné takto smlouvy rozlišovat, ale podíval jsem se do otevřených dat, která zveřejňuje Ministerstvo financí na svém webu. Pane ministře, našel jsem tam i jednu smlouvu externí, a to na poradenskou a manažerskou činnost v oblasti strategického řízení, komunikace a public relations v souvislosti s projektem elektronické evidence tržeb. Když už jsem měl ten soubor otevřený, tak jsem se podíval, jestli je tam i smlouva o pronájmu místnosti na Ministerstvu financí. Pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince. Mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci." Tolik vaše slova. Proč vám to ti ministerští úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy? Vy tady prohlásíte, že zveřejňujete všechny smlouvy, a zrovna smlouva mezi ministerstvem a vámi o pronájmu tam chybí. Ještě se chci ohradit proti slovům pana ministra včera při písemných interpelacích.
Velká část anonistů si přece obstrukce v hloubi duše přeje. Na včerejším podvýboru jsme dále dlouze diskutovali bezpečnost a ochranu dat. Nemyslete si, že tohle bude zadarmo. Dále jsme se dotkli pravděpodobnosti úniku dat. Já prostě nezměním názor, že jde o šmírování lidí a je to nebezpečný nástroj na sběr dat, se kterými půjde velmi dobře kšeftovat. V kombinaci se zaměstnáním pana ministra - špatný koktejl. Nakonec jsme se dotkli i otázky, proč ten systém EET má být online, protože to je ta věc, která mi celou dobu vrtá hlavou, když to nikde jinde nemají. Prostě proč to nemají v civilizovaných státech západní Evropy? Zeptali jste se na tuhle otázku? Proč to je pouze na tom Balkáně? Ale oni je nevybírají a to jsme se dozvěděli. První důvod byla situace kolem věcného záměru návrhu. Protože věcný záměr u tohoto zákona prostě nebyl napsán. Já tvrdím, že se do zákona nepíše jen tak pro nic za nic. Slouží k tomu, aby na politickém kolbišti byl představen hlavní problém, načrtly se možné varianty jeho řešení. Politická reprezentace pak volí tu pro ni nejoptimálnější variantu řešení. Má si pak za ním stát a nese si za ni plnou politickou odpovědnost. To není první zákon, kde to takhle udělali. Věcný záměr prostě nahradil RIA a pomocí účelově nastaveného bodování si tam vyhodnotilo varianty. Také jsme si tuto premisu potvrdili na včerejším podvýboru. Ve skutečnosti volba modelu vždy závisí na politické představě správné regulace, která je odlišná v konzervativní, liberální nebo socialistické ideologii. Jestli politická garnitura zvolila správný postup, se ukáže po volbách, což expertní rozhodování nikdy nemůže nahradit. To by byl konec demokracie a nástup oligarchické vlády jediného osvíceného panovníka, který díky svým nezávislým a apolitickým poradcům může řídit stát jako firmu. Přejdu co nejrychleji, abych nezdržoval, což bych nerad, k druhému důvodu, proč nepodpořím zákon, který považuji za cyankáli na živnostníky. Důvodová zpráva k zákonu jasně říkala: Navrhovaná právní úprava nemá dopad na standard ochrany soukromí a osobních údajů. A co udělá navrhovatel? Vyhodnocení dopadu na soukromí prostě odbude jedinou nepravdivou větou, že to nebude mít zásah do osobních údajů. A to je zcela nepřijatelné. Nebude. Tak příště vám vysvětlím.
Můžeme pokračovat, ale máme před sebou už tři faktické poznámky - pana poslance Kučery, Pilného a Laudáta. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Oni je nepotřebují, protože tam na spoustě míst takhle mávnete telefonem a máte zaplaceno. A jak se to asi přenáší do těch systémů? To běží prostě online. A to, že se dostáváme konečně aspoň na začátek toho pelotonu, to je úplně v pořádku. Takže přestaňte nás tady krmit nesmyslnými mýty.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní další faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta.
Já bych navázal na svého předřečníka. Ale jedno je už prokazatelné po včerejším a dnešním vystoupení poslance Koníčka. Já to považuji za zcela zásadní, protože potom se dostáváme do situace, že už nevíme, čemu od něj máme věřit a čemu ne. Přiznám se, že takhle bezostyšné lhaní tady od roku 2006 nepamatuji.
Tak.
Ne urážet, já si myslím, že ne.
Opakovaně vás vedu ke kázni a žádám vás, abyste v průběhu řečníka nepřerušovali a nevolali jste na něj.
Jestli tady někdo někoho urážel, tak to byl váš předseda. Pane předsedající, mohl byste ztišit pana ministra, on mi tady za zády mumlá, že žádné argumenty nebyly. Pane ministře, na vás mohu mluvit přímo. Jenom to, že se nevyberou žádné daně. Vy tvrdíte, že to bude 18 mld., opozice tvrdí, že to nebudou žádné daně. My přicházíme s našimi argumenty. Pane předsedající, mohl byste ztišit pana ministra financí, aby mi do mého...
Já bych jej rád ztišil, ale já tady z mé pozice... Jestli mumlá tak, jak říkáte, tak já to neslyším. Pane poslanče, já požádám pana ministra, aby nepřerušoval váš projev mluvením.
Takže nevyberou se žádné daně. Slyšeli jste argumenty od opozice, že se nevyberou žádné daně.
Jestli se Poslanecká sněmovna neuvede ke kázni, přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Pane ministře, já vás žádám, abyste nesnižoval jednání Poslanecké sněmovny.
Od opozice máte jasné argumenty, že se nevyberou žádné daně. Nám nejde o to vás spláchnout. Pak tu máme možnost zneužití. Vy přijdete s tím, že tam nebudou žádné důležité údaje. A dají se zneužít i proti vám. Dejte si na to pozor. Pan kolega Pilný to vyvracel. Nicméně to nebezpečí tady je. A může se tam někdo nabourat. Říkala vám tady opozice, že ten systém je, že jsou jasné argumenty z vašeho Chorvatska, které tak preferujete.
To je o tom, že přednášíte svůj příspěvek. Držte se jednacího řádu.
Je tady možnost obejít softwarově ten systém. Hackeři jsou chytřejší, než ajťáci z vašeho nebo nějakého jiného ministerstva. Slyšeli jsme tady příspěvek od kolegy Farského. Na ty drobné živnostníky.
Kontrolní výbor se zabýval na své schůzi 3. září minulého roku technickým řešením aplikace elektronické evidence tržeb. Od zástupců Ministerstva financí jsme na jednání výboru byli informováni, že smlouva o zajištění provozu tohoto informačního systému je uzavřena v režimu důvěrné, a proto ji nemohli poskytnout poslancům kontrolního výboru. Na výboru jsme si s pracovníky ministerstva vysvětlili, že poslanci opravdu mají právo seznámit se i s dokumenty v režimu utajení, když je potřebují ke své práci. Zástupci Ministerstva financí na výboru slíbili, že smlouvu poslancům poskytnou. Když ani po měsíci nebyla do Sněmovny doručena, požádal jsem opakovaně pana ministra financí o její zaslání. Po dalším měsíci byla smlouva do Sněmovny doručena - a jaké bylo moje překvapení! Z dopisu, který sám byl v režimu utajení, jsem zjistil, že smlouva samotná není v žádném režimu utajení. Takže jenom konstatuji, že pracovníci Ministerstva financí na jednání výboru poslancům lhali. Mám vnitřní pochybnosti o důvodech tohoto jednání. Oni si opravdu mysleli, že kontrolní výbor se nechá uchlácholit jejich prohlášeními a neověří si, jaká je skutečnost? Kontrolní výbor má bohužel zkušenosti, že taková situace nenastala se správností informací z Ministerstva financí poprvé. Oni totiž ministerští lžou i v materiálech pro vládu. Například v materiálu pro vládu k elektronické evidenci tržeb je uvedeno, že cena zakázky byla stanovena na základě marketingové studie. Tak jsme o tuto studii Ministerstvo financí požádali. Průzkum veřejného mínění s názvem Elektronická evidence tržeb, bleskový průzkum STEM pro Generální finanční ředitelství. A na výboru zástupci ministerstva přiznali, že žádná marketingová studie není. Takže opět jenom konstatuji, že zakázka byla vládou odsouhlasena na základě nepravdivých informací Ministerstva financí. Jen vám řeknu jednu časovou linku. Ve smlouvě jsou uvedeny termíny, z nichž některé už proběhly. Ve smlouvě samotné je napsáno, že termíny se posouvají na základě dodatků ke smlouvě. Požádal jsem o smlouvu i se všemi dodatky a žádný dodatek na kontrolní výbor nebyl doručen. Jaký je tedy aktuální stav plnění této smlouvy, co se týká termínů? V médiích opakovaně zaznívá, že budou vypisována nějaká výběrová řízení. Poprosím tedy pana ministra, aby nám osvětlil, jaká výběrová řízení budou ještě vypisována, když smlouva o dodání a implementaci je již uzavřena. Ve smlouvě samotné je sice ustanovení, že dodavatel bude informovat o všech subdodávkách, ale v materiálu Ministerstva financí pro kontrolní výbor je obsažena informace, že o žádném výběrovém řízení ministerstvo neví. A pane, ministře, otázka na závěr. Počítáte s tím ve svém časovém harmonogramu zavádění elektronické evidence tržeb? Stihnete to vůbec v tom termínu sedmi měsíců?
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr Babiš tu včera ráno předvedl rychlý přehled toho, co se nejspíš bude dít, něco jako televizní upoutávku na dnešní programovou nabídku. Cituji: "Někomu záleží, aby ti, co podvádějí na daních, aby to nefungovalo, aby to nedopadlo, proto děláte i obstrukce. Takže já budu strašně rád. Nevím, co chybí panu Koníčkovi. Zítra máme zase čtení. Takže pokud vám ještě stále něco chybí, tak já vám to rád dodám, uděláme vám prezentace, všechno vám ukážeme. Znovu opakuji, studie 190 tisíc a 18 mld. ročně. A to snižujeme daně." Konec citace. Vážený pane ministře, já nemám pocit, že lžu. Nemám pocit, že já jsem demagog, a nemám pocit, že se opakuji. Naopak, snažím se přinést Sněmovně co nejčerstvější informace. Tak usilovný úředník už začernil, no to taky velká aféra. Tam to bylo obchodní tajemství. Nakonec jsme to vyřešili. Tak to nakonec odčernili. A pozor, ta pozornost, která se tomu věnuje, to absurdum, že se tady poprvé předkládáme něco proti šedé ekonomice, to je studie za drobné. A tak tomu věnujeme takovou pozornost." Byla zbytečně dlouho zatajována a to vůbec nepřineslo žádné pozitivum. V tuto chvíli je studie žalostně zastaralá - na tom se všichni shodneme.